Přispěje mi někdo na jídlo, nebo co mám dělat? Jsme v koncích, uvítám každou radu. Děkuji alespoň za odpověď." A to je jeden z mailů.
Nyní paní poslankyně Věra Kovářová, připraví se Patrik Nacher.
Predikce je ze září. A myslím si, že pokud máte pocit, že je to špatně, tak nechť Ministerstvo financí udělá kalkulačku, která bude mít lepší údaje, a pak můžeme obě kalkulačky porovnat.
Nyní faktická poznámka pana poslance Patrika Nachera. S přednostním právem se hlásí pan Zbyněk Stanjura.
Musím reagovat na ty průvodce, protože jsem měl to štěstí být u těch jednání od začátku. Praha je prostě v tomto závislá na zahraniční klientele. To znamená, tady byla dohoda, že těm průvodcům pomůže stát a v tomto případě i hlavní město. A ten výsledek je zatím, že pomohl stát a hlavní město v tomto neudělalo opravdu nic, já tam u toho jsem. Ani z projektu V Praze jako doma, ani z ničeho jiného.
Nejprve prosba na kolegy z Prahy. Fakt řešte problematiku Zastupitelstva Prahy na Zastupitelstvu Prahy. Ale neřešme to tady! Já se chci vrátit k tomu, co vlastně diskutujeme. Co se změnilo proti jarnímu kompenzačnímu bonusu? A byla to pomoc. To je realita. Za druhé. Kterým sice nikdo nezakazuje podnikat, ale v této době v zásadě nemají práci. Kolik těchto živnostníků trpí prudkým propadem zakázek? Klíčové slovo ale pro živnostníky a pro jejich zaměstnance tady řekla paní ministryně: To bylo politické zadání. To není žádná podpora podnikání. Takže jsme se nepoučili z toho jara, spíš naopak. To opatření není plošné, což je v pořádku, ale je příliš striktní. To je přesně proti tomu doporučení, jak se máme v těchto týdnech a měsících chovat.
Druhá změna, kterou Senát navrhuje, spočívá v zavedení výjimky ze zákazu souběhu nároku na kompenzační bonus a nároku na jinou podporu související se zmírňováním následků nynější krize, a sice výjimky cílící na program COVID - Nájemné. Podpora v rámci tohoto programu se poskytuje od 1. července 2020 do 30. září 2020, to znamená, že není v kolizi COVID - Nájemné s kompenzačním bonusem podle tohoto zákona. Ta kolize by mohla nastat pouze v případě, že by byl COVID - Nájemné prodloužen. Ze všech těchto důvodů si vás dovoluji požádat o podporu tohoto zákona. Lidé na to čekají.
Teď poprosím pana senátora Vladislava Vilímce, aby se ujal slova. Poté požádal s přednostním právem o slovo pan předseda Stanjura po jeho vystoupení.
Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážená paní místopředsedkyně vlády, vážené paní poslankyně a páni poslanci, Senát Parlamentu České republiky mne pověřil, abych odůvodnil vrácení sněmovního tisku 1055, tedy onoho návrhu zákona o kompenzačním bonusu, a to se Senátem schválenými pozměňovacími návrhy. Také nerozšiřují okruh subjektů kompenzačního bonusu. Neslučitelnost s jinými druhy podpory může v některých případech skutečně působit značné obtíže. Může trvat týdny. Protože pokud by to nebylo, tak řada subjektů se dostane do velmi obtížné situace a bude postavena před velmi nelehkou volbu. Paní ministryně zde mluvila o tom, že jinak to neumíme. Vláda ho nalezla. To je poprvé, co se to vlastně vůbec stalo. Jak Senát, tak nakonec vláda vycházela z původních odhadů Ministerstva financí dopadů ve výši 45 miliard. Tak Ministerstvo financí si teď nemůže stěžovat, protože to byla čísla Ministerstva financí. Já to považuju za elementární výraz určité slušnosti státu, serióznosti státu vůči krajským samosprávám. To nebudu popírat.
Přečtu usnesení hospodářského výboru. Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Jednak si nejsme úplně jisti, jestli zvolená cesta, zvolený prostředek je správný z hlediska, řekněme, legislativně technického, ale to ať případně posoudí jiní. Já se ke svému návrhu přihlásím v podrobné rozpravě a budu rád, když jej ve třetím čtení podpoříte.
Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Pan ministr?
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Děkuji. A nyní vystoupí pan poslanec Radek Holomčík, zatím jako poslední.
Já vám děkuji za slovo, pane předsedající.
Důvodem všech navrhovaných změn je minimalizovat případné budoucí výdaje ze státního rozpočtu za odstraňování následků hornické činnosti, likvidaci dolů, lomů v případě nezodpovědného hospodaření těžebních společností a současně narovnat stávající omezení státu jako vlastníka nerostného bohatství, a to v rámci úpravy sazeb úhrad z vydobytých nerostů. Garanční výbor odsouhlasil několik pozměňovacích návrhů. Dále byl na hospodářském výboru odsouhlasen pozměňovací návrh pana poslance Adamce, kterým se upravuje mechanismus změn sazeb úhrad z vydobytých nerostů. Tento pozměňovací návrh zavádí automaticky povinnost vlády měnit sazby úhrad z vydobytých nerostů každé dva roky prostřednictvím pevně stanoveného mechanismu. Tento návrh principiálně nijak neodporuje cíli vlády svázat změny sazeb úhrad se změnami referenčních cen, proto k němu přijímáme neutrální stanovisko.
Vím, že to dneska nemůžeme vyřešit, ale ty podmínky jsou výrazně horší! Hlasovali jsme o tom asi osmkrát! A pak tady přijde paní ministryně a s úsměvem řekne: "Děláme to všechno pro lidi a firmy." Ale ne pro tyhle lidi a ne pro ty malé firmy. To je bohužel smutná pravda. Proč neříkáte, paní ministryně, že to není 500 na den, ale je to o tu třetinu míň, protože se musí platit odvody sociálního a zdravotního z vašeho rozhodnutí, z toho, že jste nechtěli prodloužit ty prázdniny, kde se platí sociální a zdravotní.
To podle mě vůbec nemá logiku.
Prosím, máte slovo.
Člověk si musí klást otázku, jaká by byla nejlepší zpětná vazba, že to, co činí tato vláda, skutečně funguje. Jaká je realita? Říkáte, že jste dali obcím, že jste dali krajům. To znamená, nedali jste nic navíc. Ani korunu! Dali jste obcím to, co jim po právu náleží. Každý z vás, kdo jste ve vedení kraje, víte, jak vypadají krajské rozpočty. Vláda si ty peníze nejdřív vzala a zaštiťuje se, že bude vypisovat dotační projekty. Každý hejtman, každá rada kraje ví, jakým způsobem a kde může peníze utratit, nepotřebuje, aby Ministerstvo financí nebo tato vláda diktovaly, kde se mají peníze utrácet. Nechte krajům svobodu. A jestliže říkáte, že jim něco dáváte - vy jim nic nedáváte! Ten svět je velmi jednoduchý. Vy jste si peníze vzali, a teď se tváříte, že jim něco vracíte.
Připraví se pan senátor Vilímec. Máte slovo.
Proč se bavíme o Praze? Proč by nemohli pomoci? Proč ne průvodci do škol? To byla nabídka, to nebyl žádný příkaz. Vyřeší se v lednu? Víme všichni, že nevrátí, že v lednu se určitě nevrátí. Tak si nemažme med kolem úst, hledejme. Čeká nás stejně obrovská přirozená restrukturalizace ekonomiky v momentě, kdy prostě postupně vypneme vládní podpory. A ta armáda těch lidí se přesune z jednoho segmentu do druhého. Mně se to zdá jako skvělý nápad. Zítra to budeme řešit u rozpočtu. To znamená, že živnostníci měli jak kompenzační bonus, tak ošetřovné.
Poprosím vás o přihlášení identifikačními kartami, případně abyste mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní. Tak já jsem zaznamenal námitku, že... no, a to křičím. Tak technické problémy byly odstraněny, doufám, že už mě slyšíte dobře. Tak to byla informace. Nyní bych vás rád chtěl informovat o návrzích, na kterých se dohodlo dnešní grémium.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali. Děkuji paní ministryni, děkuji paní senátorce. V souladu s rozhodnutím Poslanecké sněmovny se nyní budeme zabývat volebními body. Poslanecké sněmovny Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Martin Kolovratník.
Děkuji za slovo. Jsou před námi tři volební body. Já vás rychle provedu jejich obsahem. První bod, jak řekl pan předsedající, číslo 401, je standardní volební bod, návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. A ještě jedna nominace, do stálé delegace do Parlamentního shromáždění Rady Evropy Jana Černochová také za ODS. V případě kolegů a kolegyň z ODS se jedná primárně o náhradu za paní poslankyni Miroslavu Němcovou, která se stala senátorkou. Nyní, pane předsedající, prosím, abyste otevřel rozpravu, a poté navrhujeme tradičně hlasovat nejdříve jedním hlasováním o rezignaci a poté o nových nominacích do orgánů.
Ano, děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh jsme přijali. Nyní budeme hlasovat o volbách, tedy o nominacích, tak jak byly předneseny, jedním hlasováním. Kdo je pro? Hlasování číslo 253, přihlášeno 174 poslanců, pro 159, proti nikdo. Zahajuji projednávání bodu Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
První volební bod je do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Je to již druhá volba na uvolněné místo z 30. června tohoto roku, kde skončil mandát paní Janě Kasalové. Ta první volba ve dvou kolech, v červenci a v září, nebyla úspěšná. Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu a poté abychom nechali hlasovat o návrhu na provedení volby tajným způsobem.
Kdo je proti? Návrh jsme přijali. Budeme hlasovat tajně. Přerušuji projednání tohoto bodu pro provedení tajné volby. Dalším bodem je bod číslo Návrh na volbu člena Rady Státního fondu kinematografie Prosím pana předsedu volební komise, aby se ujal slova.
Tak i v tomto případě se jedná o druhou volbu. My jsme postupně obsazovali tři uvolněná místa. A konečně v tomto případě případně zvolenému členovi začíná jeho tříleté funkční období dnem volby. Nyní, pane předsedající, prosím o otevření rozpravy a poté o hlasování na návrh provedení tajným způsobem.
Otevírám rozpravu, přihlášený není nikdo, nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Tajnou volbu provedeme.
Děkuji za ten prostor. Volební komise pracuje v rukavicích při vydávání lístků, abychom vás tedy neohrozili. Poté komise bude sčítat a na základě dohody s předsedajícím bych výsledky oznámil mezi jednotlivými body.
Děkuji. Přerušuji tento bod. Přerušuji jednání Poslanecké sněmovny.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Tento návrh už má splněnou lhůtu pro projednání, aby se mohlo konat druhé čtení, a v rozpočtovém výboru dostal podporu všech přítomných poslanců.
A mě by zajímalo, a věřím tomu, že nejenom mě, ale i veřejnost a celou řadu z vás, proč tomu tak je. Jestli je možné dát jednoduše odpověď na to, co se v té oblasti děje, proč dochází k tak významnému poklesu. Není to skutečně nic jiného, nechci tady teď vybuzovat novou debatu na toto téma, proto také před vás nepředstupuji s žádostí o zařazení nového bodu, ale jenom s tímto zdvořilým dotazem směřovaným k zástupcům vlády, kteří ty informace určitě mají, aby nám tuto věc osvětlili. A pokud je tak činěno jenom na základě nějakého optického klamu, tak to určitě není možné přejít bez vysvětlení. Děkuji předem za vstřícnou odpověď. Pevně věřím tomu, že někdo z ministrů tady bude schopen ji poskytnout, byť tady není přímo pan ministr Blatný.
Já vám také děkuji. Návrh byl přijat. Jak už jsem avizoval, návrh pana předsedy Fialy na zařazení tisku 966 není možné projednat pro námitku dvou poslaneckých klubů. Tenhle návrh zazněl jako první. Nejprve tedy jako první bod v pátek, než začneme projednávat třetí čtení. Pane předsedo Bartošku, je to v pořádku, můžeme hlasovat? Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Nyní se budeme zabývat vládním návrhem zákona o zdravotnických prostředcích, je to bod Projednávání tohoto bodu jsme přerušili v pátek 23. října tohoto roku na 62. schůzi Poslanecké sněmovny. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Než budeme pokračovat, tak ještě je zde žádost o odhlášení, které z logických důvodů vyhovím, protože jednáme v jiném formátu. Nyní, jak už jsem ohlásil, vystoupí ministr zdravotnictví Jan Blatný.
Toto nařízení bylo spolu se svým dvojčetem, které budeme pravděpodobně také dnes prezentovat a které se týká diagnostických zdravotních prostředků in vitro, přijato na evropské úrovni ve snaze zajistit vyšší míru bezpečnosti používaných zdravotnických prostředků, a tím i bezpečí pacientů, a to v rámci celé Evropské unie. Návrh zákona tedy v návaznosti na toto nařízení má za úkol adaptovat český právní řád na unijní pravidla. Především je třeba zrušit duplicitní národní úpravu. Návrhem jsou potom upravovány podrobně povinnosti jednotlivých typů hospodářských subjektů v oblasti zdravotnických prostředků, stejně jako otázky označování zdravotnických prostředků, respektive jejich identifikace. Dále je stanovena nová úprava stran průběhu klinických zkoušek, dozorů nad trhem a systému vigilance, jako je tomu například u farmaceutických přípravků. Předkládaný návrh tak zajišťuje, aby celoevropská pravidla stanovená zejména s cílem zajistit bezpečnost pacientů byla vynutitelná i na úrovni našeho státu. Kdybych měl celý návrh shrnout do jedné věty, potom řeknu, že se jedná o sjednocení legislativy České republiky a Evropské unie stran zdravotnických prostředků. Závěrem mi tedy dovolte požádat vás o podporu tohoto návrhu, který si klade za cíl zajistit a zvýšit bezpečnost zdravotnických prostředků, a tím pádem i bezpečnost pacientů v České republice. Děkuji vám předem za podporu a za pozornost.
Děkuji, pane ministře. Zpravodajem výboru pro zdravotnictví byl pan poslanec Julius Špičák. Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Jako první je do rozpravy přihlášen pan poslanec Daniel Pawlas, připraví se paní poslankyně Věra Adámková. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dále bychom pak pokračovali dle schváleného pořadu schůze. Ve středu 11. se budeme věnovat dle schváleného časového harmonogramu sněmovnímu tisku 1067, vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021, prvé čtení. tisk 1080, novela o veřejném zdravotním pojištění; tisk 1081, novela zákona o vysokých školách. V pátek 13. listopadu bychom projednávali body z bloku třetích čtení, u kterých byly splněny zákonné lhůty. To je z mé strany vše. Přehled zbývajících bodů k projednání vám byl rozeslán elektronickou poštou. Ještě přečtu několik omluv. Omlouvá se pan poslanec Jiří Mihola dnes do 17 hodin z pracovních důvodů, omlouvá se pan ministr Tomáš Petříček z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Roman Sklenák ze zdravotních důvodů z celého týdne, omlouvá se pan ministr Lubomír Metnar z celého jednacího dne z důvodu naléhavých pracovních povinností.
Děkuji za slovo, pane předsedo.
Další se hlásil pan místopředseda Filip s přednostním právem.
Tedy zítra po projednání státního rozpočtu.